Takže bavme se o dostupném bydlení. Rozhodně odmítám, že by vláda nutila stěhovat se občany do nějakých měst, protože by tam byly sociální byty.
A než bude další interpelace, načtu omluvu.
Děkuji vám, vážená paní předsedající. Já bych měla interpelaci na pana ministra Beka. Pane ministře, dovoluji si vás interpelovat ve věci nerovného přístupu vůči stážistům v rámci českého předsednictví v EU. V médiích se objevila zpráva, že někteří stážisté mají vládou financované ubytování i cestu. Zdůrazňují přitom, že pro ně cílem stáže není vydělat si peníze, ale získat zkušenosti, které by rádi zúročili následně v budoucích povoláních. Já se tedy ptám, jak je možné, že některým stážistům budou náklady uhrazeny a druhým ne? Považujete tento přístup za transparentní? Provedete změnu ve financování ubytování u cest stážistů?
Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dalším bodem pořadu této schůze jsou Ústní interpelace které jsou určené předsedovi vlády České republiky. Takže to byly ty věci, které jsme museli učinit. A tak, jak jsem už avizovala, jsme u bodu ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, vládě České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance a interpelované členy vlády, že pokud budou vyčerpány interpelace na předsedu vlády Petra Fialu, bude zahájen blok interpelací na ostatní členy vlády. Nyní bych si dovolila dát slovo tomu, kdo byl vylosovaný jako první, a to paní poslankyni Karle Maříkové, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády. Děkuji za dodržení času a přednesení interpelace a nyní bych poprosila pana předsedu vlády, pana Petra Fialu.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zdravím všechny, kteří sledují dnešní interpelace, a budu teď odpovídat na otázku paní poslankyně Maříkové. Vážená paní poslankyně, problematiku tuhých paliv samozřejmě pozorně sledujeme. V čem máte určitě pravdu, je, že sílí poptávka po tuhých palivech v domácnostech. Dodávky jsou do značné míry závislé na Polsku a to má zase souvislost s tím, co se odehrává v souvislosti s válkou na Ukrajině. Záleží samozřejmě u té ceny na různých věcech - náklady na přepravu, typ daného uhlí, účelu, pro který se hodí, jestli je pro energetiku, pro ocelářský průmysl a tak dál. Ceny uhlí - to je bohužel pravda, v Evropě, ne v České republice, ale v celé Evropě stoupají na mnohaleté rekordy, zásoby uhlí jsou nejnižší za několik let. Uhlí je v České republice důležité z toho důvodu, že je jedinou možností krátkodobě, jak nahradit dodávky plynu. Elektrárny by dál spalovaly uhlí, některé ty kroky jsou připraveny. Elektrárna a teplárna Dětmarovice bude spalovat uhlí déle, než měla v plánu, a tím zajistíme větší bezpečnost energií. A tak bych mohl pokračovat.
Děkuji za vaši interpelaci a pan vicepremiér Ivan Bartoš.
Já vám děkuji za slovo, i vám za otázku, pane poslanče. Je to osm let neřešená situace. Bylo to nahrazeno tím programem Výstavba, který nebyl úplně dobře nastaven, a proto ty byty v těch obcích nevznikaly. Ten by mohl pomoci matkám samoživitelkám žít v běžném a kvalitním nájemním bydlení s výraznější jistotou. Není pravda, že všechny prázdné byty v České republice, které jsou, ti lidé mají jako investiční byty. Myslím, že se to daří úspěšně, umisťovat nebo dát jim možnost bydlení v zrekonstruovaných bytech. My ten návrh zákona chceme předložit vládě v říjnu příští rok, děláme na tom s MPSV. Víme, kde se udělala spousta chyb v minulém zákoně.
Děkuji a je doplňující dotaz.
Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Takže tam směřovala moje otázka, že v podstatě nyní jsme připravili nějakým způsobem tyto potenciální nájemníky o tu možnost se někde o to ucházet, o to bydlení.
Již tam nebyla přímá otázka, jenom se ujišťuji. A já tímto tedy děkuji všem a končím nejenom dnešní interpelace, ale i dnešní jednání Poslanecké sněmovny.
Tak jsem se chtěl zeptat, jestli je v této věci nějaký posun, zda se Evropská komise již vyjádřila Radě Evropské unie a zda není případně možné pomoci živnostníkům dříve tak, aby se zmírnily dopady současné situace.
Není to ještě dojednané, ale probíhají jednání na pracovní úrovni, a jsem optimista. Souhlasím s vámi, že to může mnohým přinést snížení byrokratické zátěže a je to dobrá věc. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Na bezpečnostním výboru jsme přijímali postupně nějaké strategie od té doby, co se objevila migrační krize. Děkuji.
S další interpelací je přihlášena paní poslankyně Eva Fialová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní poslankyně.
Já se zase omlouvám vám dopředu, že se možná v některých těch tezích budu opakovat. V první řadě mi dovolte, abych vás ujistil, že my samozřejmě ceny tuhých paliv a vůbec situaci ohledně jejich dostatku či nedostatku sledujeme.
Nicméně i na tomto pracujeme. Tyto kroky děláme i přesto, že jak jsem říkal, struktura toho hospodaření s plynem České republiky je výrazně jiná než v některých jiných zemích.
Nyní se zeptám pana poslance, zda chce položit doplňující otázku? Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ale víme, že máte signály z Evropské unie, to tady ta vláda má pořád nějaké signály., ale v podstatě to řešení mně uniká. Já to ani nebudu říkat, protože to je velmi sprosté slovo.
Děkuji a poprosím nyní předsedu vlády o odpověď na doplňující otázku.
Děláme další kroky ve prospěch občanů České republiky.
Pane premiére, děkuji za dodržení času. S další interpelací nyní vystoupí pan poslanec Karel Tureček a připraví se Andrej Babiš.
Bohužel zatím mám dojem, že vláda dělá přesný opak a o produkční potenciál českých, moravských a slezských zemědělců nestojí. Pane premiére, je připravena vaše vláda podpořit tyto legitimní požadavky našich zemědělců, nakonec i vašich poslanců? Nechcete trochu rozpohybovat vašeho pana ministra zemědělství, aby plnil vůli i vašich koaličních poslanců a tyto návrhy na vládu přinesl?
Děkuji za dodržení času a přednesení vaší interpelace.
Jde o obecný cíl Zelené dohody, který je závazkem na úrovni celé Evropské unie. Nicméně strategický plán obsahuje v návaznosti na evropské předpisy povinnost vyčleňovat nereprodukční plochy v rámci podmíněnosti. Návrh strategického plánu předpokládá postup vyčlenění 7 % nereprodukčních ploch z výměru orné půdy. K uvedenému je také potřeba připomenout, že jde zatím o návrh České republiky. Další věc, kterou jsme udělali a kterou jsme prosadili do rozhodnutí Evropské rady, je ujištění, potvrzení a jasné stanovení toho, že jednotlivé národní státy si mohou samy určovat podobu svého energetického mixu. A to je také důležité. A to se nám podařilo do těch dokumentů dostat. Čili ty formulace jsou nesmírně důležité pro to, co se bude dělat potom v té další fázi. Takže my jsme vybojovali to, že tam je energetický mix jako právo členských zemí si ho vytvořit. Ano, zmínil jste tu tendr na dostavbu Dukovan - to jsme slíbili, ještě jsme ty kroky k tomu urychlili a ten tendr jsme vyhlásili. To se prostě v minulosti nepovedlo - on už mohl být vyhlášen za Sobotkovy vlády, to se nestalo. Vy sám určitě dobře víte, prostřednictvím paní předsedající, proč, ale my pokládáme to zdržení za příliš dlouhé, proto jsme ten tendr vypsali co nejrychleji.
Děkuji předsedovi vlády a zeptám se předsedy hnutí ANO, zda chce položit doplňující otázku. Ano, máte slovo.
Vy mě fascinujete, jak prodáváte naši práci, moji práci. Já se omlouvám, tak si přečtěte ty závěry! Energetická, samostatný mix, to jsme my prosadili, ano, já jako premiér, je to v zápisech. Tak si to přečtěte! Dukovany je Havlíčkovo dílo. A Sobotka? Vy byste měli dělat věci skutečně, které můžete.
Ale upřímně řečeno, emisní povolenky dnes nejsou tou největší prioritou. Prosazuji to i s naším diplomatickým týmem na všech dalších úrovních a daří se nám to. Občané se o tom mohou přesvědčit, že se nám to daří.
S další interpelací vystoupí pan poslanec Radek Rozvoral a připraví se pan poslanec Jaroslav Bašta. Pane poslanče, máte slovo.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
Můj dotaz zohledňuje situaci, kdy ruský Gazprom zastavil od středy dodávky plynu do Polska a Bulharska, kdy lze očekávat, že stejně dopadnou další unijní státy včetně České republiky. Takže se ptám: Jakou strategii má vláda připravenu, aby byla i po dvou měsících plně zabezpečena energetická soběstačnost České republiky v dodávkách plynu a ropy v následujících měsících?
Děkuji za dodržení času a požádám předsedu vlády Petra Fialu o odpověď.
Znalost více jazyků je dnes pro uplatnění na trhu práce zásadní vzhledem k tomu, že německy a francouzsky mluvící země patří mezi hlavní investory v České republice a v interní komunikaci často dávají přednost svému jazyku před angličtinou. V případě zrušení povinné výuky další...
A nyní má slovo pan ministr školství.
Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, na začátek fakta. Nejde o zrušení, ale jde o výběr pro žáky. Školy budou povinně, opakuji slovo povinně, nabízet druhý cizí jazyk. Opak je pravdou, paní poslankyně, bohužel, sdružení jazykářů a Pedagogická fakulta Karlovy univerzity na svůj kulatý stůl nepozvala nikoho z expertního panelu ani z Ministerstva školství. Rádi bychom pozvání přijali. Určitě neignoruji podněty. V žádném případě nejde o zrušení výuky druhého nebo dalšího cizího jazyka. Všechny základní školy podle návrhů budou mít nadále povinnost žákům další cizí jazyk nabízet. Jediný rozdíl bude v tom, že pro žáka bude další cizí jazyk volitelný tehdy, pokud sám ze své vůle nebo z vůle rodičů nebude mít zájem další cizí jazyk studovat, bude si moci vybrat jiný volitelný předmět, který bude daná škola nabízet. Odborná veřejnost se nestaví proti tomuto kroku. Naopak, jde o to, co definujeme odbornou veřejností. Ministerstvo školství nyní chystá rychlé šetření ve školách na toto téma, aby se ta čísla potvrdila. Věřím, že se tam jazykáři zapojí. Právě množství podnětů ze strany učitelů a ředitelů bylo prvotním impulzem k tomuto kroku. Byli to oni, kteří vyvolali tento krok expertního panelu. Chceme také posílit motivaci žáků, pomoct žákům, kteří výuku dvou cizích jazyků nezvládají. Chceme posílit faktor spoluzodpovědnosti žáka za své vzdělání. Větší svoboda volby pro žáky, individualizace, to jsou Principy strategie 2030, kterou váš ministr školství za ANO prosadil a já jsem mu za to velmi vděčen. Chceme také zlepšit vztahy ve škole. Mnoho oborů středních škol tuto povinnost nemá. Proto se vše začíná od začátku.
Paní poslankyně, máte zájem o doplňující otázku?
Tam hrozí pořád riziko, že pokud se nepřihlásí dostatečný počet žáků, ten jazyk se neotevře, ta skupina se neotevře. Oni odejdou někam, kde jejich jazykové znalosti uplatní, a přijdeme o kvalifikované, dobré učitele němčiny, francouzštiny. A žáci, kteří jsou dnes slabí v cizích jazycích, podle současného RVP, žáci se specifickými poruchami učení, i dnes mají možnost být osvobozeni od výuky cizího jazyka a mít místo něj jazyk jiný.
Nemyslím si ani, že by tady nastal problém s vyučujícími. Vyučujících jazyků je soustavný nedostatek a v případě, že ty skupiny zmenšíme, tak to řediteli školy v rámci PHmax umožní těch cizích jazyků otevřít víc. To znamená, že může být na škole francouzština o pěti, němčina o pěti a konverzace v angličtině pro ty zbývající jako první cizí jazyk například.
Děkuji a nyní přistoupíme k interpelaci pana poslance Tomáše Müllera a poté se může připravit již pan poslanec Josef Flek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře Síkelo, dlouhodobě se ukazuje, že jeden ze zásadních způsobů, jak se Česká republika může zbavit závislosti na fosilních palivech z Ruské federace a jak naši obyvatelé mohou dosáhnout výrazného zlevnění cen energií, je masivní budování obnovitelných zdrojů. Proto se vás chci zeptat: Jaké konkrétní kroky vaše ministerstvo podniklo v oblasti podpory nových instalací obnovitelných zdrojů, jaké jsou vypsané nebo ještě plánované programy finanční podpory výstavby obnovitelných zdrojů a jakou další formou chcete podpořit menší instalace na střechách tak, jak uvádíte a máte napsáno v programovém prohlášení?
Děkuji. S ohledem na rozvoj obnovitelných zdrojů energie byly z Modernizačního fondu již vypsány první výzvy v programu RES Plus s alokací na úrovni 4 miliard korun českých. V březnu 2022 pak naše ministerstvo spustilo výzvu na podporu fotovoltaických zdrojů pro podnikatele z Národního plánu obnovy ve výši další 1 miliardy korun. Celkově jsme z Národního plánu obnovy alokovali na rozvoj fotovoltaických zdrojů 5 miliard korun, což by mělo vést k rozvoji na úrovni cirka 270 megawatt v závislosti na cenách.
Vážené kolegyně, kolegové, dobré ráno. Já jsem vás chtěl požádat jménem poslaneckého klubu hnutí SPD ještě o 60 minut přestávky na poradu klubu. Je tady dotaz od pana předsedy klubu KDU-ČSL, o čem se radíme. My jsme dostali žádost o mimořádnou schůzi, která se bude konat příští úterý. V té žádosti je návrh zákona, který bere zdravotním pojišťovnám 13 miliard, a my máme důvodné podezření, že to sníží dostupnost zdravotní péče občanů České republiky, a musíme se samozřejmě poradit, jak budeme v této věci postupovat.
Než přerušíme schůzi, tak jen vás, kolegové a kolegyně, upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.
V současnosti probíhají jednání ze strany Ministerstva zemědělství s Ministerstvem financí na maximálně možném kofinancování evropského finančního balíčku ve výši 540 milionů korun z národních zdrojů státního rozpočtu. Cílem samozřejmě je, abychom tyto prostředky mohli v nějaké formě uvolnit. Jedním z těch bodů jsou i cenové otázky. Víte, že i dal k tomu některá veřejná vyhlášení a hledají se cesty, jak toto realizovat. Jedním z dalších požadavků zemědělského výboru bylo odložení povinnosti snižovat množství pesticidů a hnojiv. A zejména tady hrozí nedostatek, nebo on už tu určitý nedostatek je, takže lze očekávat další snížení spotřeby hnojiv. Z tohoto důvodu a také z důvodu omezené produkce na Ukrajině přistoupila Evropská komise k odložení návrhu na řízení o udržitelném využívání pesticidů, který měl využívání pesticidů dále snižovat.
Děkuji předsedovi vlády a zeptám se, jestli pan poslanec Karel Tureček chce dát doplňující dotaz? Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Využiji toho, co jste tady signalizoval, že zítra se máte potkat s polským premiérem Morawieckým, a chci se vás zeptat, jestli se budete taky bavit o zemědělství, o podpoře českých, ale i polských zemědělců?
Děkuji za položení doplňující otázky. Pane premiére, máte slovo.
Pokud se ptáte na to, jestli budu zítra mluvit se svým polským kolegou Mateuzsem Morawieckým o zemědělství, budeme se bavit o všech možných otázkách, ale ty klíčové otázky jsou samozřejmě v tuto chvíli bezpečnost a energetická bezpečnost, protože tady čelíme obrovským problémům, které musíme řešit v řádu několika dnů. Otázky zemědělství jsou samozřejmě také důležité, věnujeme se jim a věnujeme se i tomu, aby naši lidé měli kvalitní a cenově dostupné potraviny.
Děkuji. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vás citoval z předvolební debaty, to bylo 26. září, na CNN Prima, cituji: "Zdražuje se a lidé mají oprávněné obavy. Já jsem o těch emisních povolenkách jednal. Já jsem dokonce i zablokoval Evropskou radu, psal jsem tři dopisy. A emisní povolenky mají samozřejmě zásadní vliv na cenu energií - až 23 % u elektřiny. A já si myslím, že je to zásadní a je to vlastně místo, kde vy můžete něco pro naše občany udělat. Vybojovali jsme samozřejmě vůbec prosadit slovo jádro nebo plyn nebo emise našich lesů a tak dále, takže to jsme dělali. Vy se chlubíte, že budete stavět elektrárnu Dukovany - to je taky naše dílo.
Pane premiére, máte slovo.
A to samozřejmě souviselo s tím, o čem se jednalo v době, kdy už jsme byli, naše vláda byla už v úřadu, kdy se ještě jednalo o taxonomii.
Nyní má slovo pan ministr zdravotnictví.
Děkuji, paní předsedající. Ty mají i nanotextilie. Je fakt, že existují studie, které to potvrzují u nanotextilií, a jsou to studie, které právě byly v tom panelu, kterému já jsem předsedal, prováděny, byly samozřejmě prováděny na zvířatech. Potom to byly standardní studie, klinické studie. Jiná věc je debata, jestli vůbec nosit respirátor a roušku je nebo není problematické. Je to nesmírně užitečné pro český průmysl.
Je zájem o doplňující dotaz evidentně. Děkuji za doplňující dotaz. Opět pan ministr zareaguje.
Já moc děkuji. Žádné částice z nanotextilií na těchto pletacích strojích. To je pořád třeba opakovat. Jsem rád, že to téma zvedáte, a moc za to děkuji.
K tomuto závěru dospěl expertní panel Ministerstva školství, mezi jehož členy však není ani jeden odborník na výuku cizích jazyků. A vy, pane ministře, tento rozruch nazýváte hysterií. Nejčastějším argumentem pro zrušení druhého cizího jazyka je to, že některé děti nezvládají dobře ani češtinu či angličtinu, natož pak druhý cizí jazyk. Některým dětem dělá problémy matematika, je pro ně těžká, a také jim přece matematiku nezrušíme.
Čili jak vidíte, nejde o to, někoho trestat, nešiřte tady žádný strach, žádné obavy lidí.
Pane poslanče, máte slovo.
... domény s působením Ruska nebo s tím, že by byly placeny z Ruska či řízeny.
Děkuji za položení doplňující otázky a požádám předsedu vlády o odpověď. Pane premiére, máte slovo.
Samozřejmě nikdo není perzekvován za nějaký svůj názor, a pokud takový případ znáte, tak mně ho určitě řekněte. Vy jste se ale neptal na konkrétní případy, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající. Na to jsem vám velmi pěkně a důkladně odpověděl včetně toho, co je dezinformace, co není dezinformace a jak proti tomu naše vláda postupuje.